Ale nechtějme prosadit tuto koncepci bez domýšlení důsledků. Nejenom já, ale i předsedové všech poslaneckých klubů obdrželi negativní stanovisko jedné ze zastřešujících odborných institucí v oblasti územního plánování, a to je Asociace pro urbanismus a územní rozvoj České republiky. Proti tomuto návrhu se staví také Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo dopravy. Tak je zjevné, že jsme teprve na začátku. Kromě již uvedených dvou významných navržených změn považuji za nezbytné ještě komentovat trend obsažený ve více pozměňovacích návrzích. Tím míním snahy o reformulaci základních věcí, které mají jen proklamativní povahu, aniž by dávaly jasná pravidla pro prosazení těch proklamací. Hledal jsem to tam a nikde jsem to tam nenašel. To nejsou hodnoty území jako celku, rozumíte. Co to je výraz "hodnoty území jako celku"? Co to je ten celek? Jakému území bude toto spojení "jako celku" vztahováno? Mnohdy jde o dílčí hodnoty, kde však jediné slovíčko přemazává smysl. Postoje resortu k těmto pozměňovacím návrhům - opět negativní. Obdobně riziková řešení však obsahují i pozměňovací návrhy k doprovodnému změnovému zákonu. Já bych si dovolil zmínit jeden z pozměňovacích návrhů, který směřuje k zákonu o státní památkové péči. Je třeba zdůraznit, že okruh regulovaných prací není v obou ustanoveních totožný, nicméně se nesporně překrývá. Typicky lze zmínit působnost ve věcech realizace novostaveb. Pravomoc stavebních úřadů pak není propojena na novou úpravu přestupků. Takže jsem uvedl jenom několik střípků z mozaiky mnoha změn, kterými vládní předloha stavebního zákona a vládní předloha doprovodného změnového zákona prošla či by mohla projít v Poslanecké sněmovně. A nejsou to vůbec jenom nějaké změny kosmetické nebo dílčí. Znovu naléhavě upozorňuji na křehkost substance hmotného kulturního dědictví, včetně naší mnohotvárné kulturní krajiny. Je bohužel skutečností, že velká míra změn v rámci tohoto projednávání se velmi negativně podepisuje na nepřehlednosti a nesrozumitelnosti toho, co je předmětem projednávání. Já jsem uvedl během druhého čtení jeden ilustrativní příklad, který se týkal drobné změny v ustanovení dotýkajících se ochrany nálezů nejen archeologických, ale i paleontologických nebo nálezů chráněné části přírody. Jsem paní ministryni vděčný za jeho podporu.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Prosím. Prosím. Stanovisko ministryně? Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 342, přihlášeno 102 poslanců, pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut.
To je za mě zatím všechno.
Jako další je přihlášen v rozpravě pan poslanec Výborný.
Předpokládal bych, že pan zpravodaj bude pečlivě poslouchat na místě tomu vyhrazeném kolegyni Balcarovou a další, protože samozřejmě ty příspěvky, a můj speciálně, se mohou také týkat některých legislativních kroků v rámci hlasování ve třetím čtení. Ale hlavně to může způsobit podstatný problém v hlasování ve třetím čtení v okamžiku, kdy jsou tady načítány v rozpravě ve třetím čtení některé návrhy na legislativně technické úpravy. Myslím, že by to mělo být standardem pro každého z nás tady v této Sněmovně. Myslím si, že kulturní dědictví by nám všem mělo být svaté a my bychom skutečně neměli přijímat takovou změnu stavebního řízení a stavebního zákona a všech souvisejících předpisů, která by fakticky vedla k ohrožení péče o kulturní památky, péče o kulturní dědictví naší země. Děkuji tedy ještě jednou panu ministrovi.
Tato chyba se tam zanesla někdy v roce 2006, kdy došlo ke změně zákona, v rámci kterého bylo Ministerstvu financí... Jak jsem říkal, jedná se zhruba o 30 miliard korun v průběhu tří let, které by byly naprosto bez kontroly. Zde bylo... původně vydávalo tuto vyhlášku Ministerstvo financí, ale po změně zákoníku práce došlo k tomu, že Ministerstvo financí už není vlastně gestorem tohoto zákona, ale je to MPSV, a v tuto chvíli Ministerstvo financí nemůže upravovat nic v rámci této vyhlášky. Částečně to ošetřovala původně tato vyhláška.
Takže před hlasováním čili po skončení rozpravy ve třetím čtení.
Děkuji opět za slovo. A musím podotknout, že jsem se chvíli živila jako vedoucí personálního oddělení stavební firmy, takže ne, že neznáme nic jiného než veřejnou správu. To je záležitost firmy a mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není tam žádný důvod, proč by stát měl doplácet odstupné.
Je tady další faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové.
Já se domnívám zcela jednoznačně, že pro zaměstnance je lepší, když tu práci má, než když sedí doma. To se asi shodneme. My se po téhle krizi nevrátíme k tomu, co tady bylo v roce 2019 a předtím, přiznejme si to. Tak to chodí, tak to prostě je.
Nyní paní poslankyně Olga Richterová se svou druhou přihláškou.
Děkuji za slovo. To je prostě něco, co tady bude desetiletí. A právě proto upozorňuji na to, že se tady zavádí dva systémy pro dva typy lidí, v podstatě nezaměstnaných. Jo, přiznejme si to.
Zodpovědná osoba: Martin Netolický. Podepsáni hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a první náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš." Vláda od navrhované rekodifikace očekává usnadnění podnikání ve stavebnictví a nastartování ekonomiky. Na jednání komise však zazněly obavy z chaosu, soudních sporů i nákladů v řádech desítek miliard korun na plánovanou centralizaci veřejné správy. Dlouhodobě negativní postoj k návrhu Ministerstva pro místní rozvoj včetně poslaneckého návrhu z něj vycházejícího zaujímá také Asociace krajů České republiky. S usnesením Asociace krajů České republiky jste byli seznámeni v příspěvku kolegy Martina Kupky ve středu. Pokračuji. Je třeba připomenout, že v tomto postoji není Asociace krajů osamocena. Negativní stanovisko zaujala například rada vlády pro veřejnou správu a také veřejný ochránce práv, k jehož výzvě se připojil mimo jiné i Nejvyšší správní soud České republiky. Komise rady Pardubického kraje pro veřejnou správu a legislativu ve svém závěru shrnula nejdůležitější body, které by měly být při projednávání nového stavebního zákona zohledněny. Tyto body byly rozpracovány do následujícího stanoviska. "Za prvé, ponechání spojeného modelu veřejné správy na úseku stavebního práva. Jde o dlouhodobě ověřený funkční model veřejné správy, který je personálně zajištěn. Agenda je rovnoměrně rozdělena v rámci celé České republiky, z čehož vyplývá velmi dobrá znalost území. Argumentace systémovou podjatostí je marginální. "Spojený model představuje též prokazatelně nižší náklady na výkon agend. Za druhé, akcent na procesní stránku stavebního práva a její úpravy ve smyslu zrychlení a zjednodušení. Stávající procesní model je skutečně dlouhodobě neudržitelný. Je třeba odstranit řetězení správních úkonů. Vše by mělo vést k jedinému povolovacímu procesu. Měla by mu být věnována pozornost a měl by být dál rozpracován, neboť právě tato cesta může přinést zrychlení a zjednodušení celého procesu."
Nyní je ovšem pevně zařazen na čas jiný bod.
Děkuji. Velmi stručně.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení Zaujímá následující stanoviska k předloženým návrhům."
Jde totiž o to, aby lidé měli odpovídající hmotné zabezpečení, prostě dostatek peněz a nějakou rozumnou jistotu, když si hledají práci, když vyjednávají o nové pracovní pozici, když si hledají tak, aby to odpovídalo jejich kvalifikaci a směřování do budoucna. A proč je to důležité nejenom pro individuální štěstí, ale i pro ten celek? To prostě není legrace, to je veliká věc. A u kurzarbeitu prostě nikdo nehovořil podle mých informací se zástupci rostoucích firem, se start-upy, těmi, kdo hledají lidi. Je tam prostě ještě ten aspekt, že tady ta státní intervence, tenhle státní zásah prostě bude mít příliš konzervující charakter. Ale to není ekonomika, která nás dostane do budoucnosti. Pořád jsme ještě bohužel ve stavu montovna a chceme se dostat do stavu mozkovna. Prostě jde o to, že daňoví poplatníci v této zemi mají mít rovné zacházení, a ty rovné podmínky také znamenají myslím víru v to, že stát koná férově.
Možná abychom pořád nesrovnávali tady tu předlohu s německým kurzarbeitem, a stejně tak pro ty, kterým se nelíbí nazývat tuto předlohu a tento nástroj vlády tím německým slovem, tak chci upozornit, že v podstatě jedním z bodů toho komplexního pozměňovacího návrhu je i v podstatě pojmenování. Snažili jsme se, a taky nad tím byla dlouhá diskuze, co nejvíce vystihnout ten nástroj a v podstatě je to nazváno příspěvkem v době částečné práce. To znamená, pokud chcete o tomto nástroji mluvit jinak než o kurzarbeitu, tak je to příspěvek v době částečné práce.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Pak vyhlásím tu přestávku, jak avizovali Piráti.
Ještě velmi stručně k pozměňovacímu návrhu pana poslance Černohorského. Tam takováhle úprava v žádném případě nepatří. Je to nesystémový pozměňovací návrh, je to přílepek, který nesouvisí s kurzarbeitem. Rozumím tomu návrhu, proč ho předkládáte, ale to provedení je tak špatné. Proto dám nesouhlasné stanovisko. Velmi děkuji.
Paní zpravodajka, jestli má zájem o závěrečné slovo?
Děkuji za slovo. V tuto chvíli nejsme schopni to udělat jiným způsobem než změnou v rámci zákona.
Vážená paní ministryně, vážené paní ministryně, omlouvám se, vážené kolegyně, kolegové, zaznívá tady na tento návrh i celkem hodně chvály, jak jsem zaznamenala v předchozích příspěvcích. Já si ale dovolím vrátit nás zpátky na zem, protože je to přesně rok, co začal vůbec tento návrh zákona vznikat na ministerstvu. Ale konečně tedy budeme hlasovat finálně. Je to užitečné pro něj samotného. Takže to je věc, kterou určitě považuji za jednu z těch, která tady ještě nezazněla, ale měla by být určitě naším cílem.
Zjistil jsem, že u pozměňovacího návrhu nebo u hlasování číslo 343 mám zdržel se, hlasoval jsem pro.
Takže přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, což je hospodářský výbor, poslanec Martin Kolovratník. Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě a s přednostním právem se hlásí paní ministryně Klára Dostálová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat za rozpravu, která zatím ke stavebnímu zákonu probíhá. Věřím, že budeme i dnes v této rozpravě pokračovat. Z mého úhlu pohledu je sám stavební zákon samozřejmě velmi důležitý pro rozvoj České republiky, a proto mi dovolte, abych vás informovala, že bych ráda požádala i o to, abychom jednali, nebo jednat budeme, i ve středu na mimořádné schůzi, a pokud bychom nedojednali ani ve středu, tak bych ráda požádala, abychom pokračovali ve čtvrtek a v pátek. A zároveň bych si dovolila navrhnout rozpravu na dvakrát 10 minut. Jediné, v čem se lišíme, je institucionální podoba stavebního zákona, ale toto můžeme rozhodnout pouze hlasováním. Takže ráda bych opravdu požádala o to, abychom vedli věcnou diskuzi, a pokud se nám ji nepodaří dokončit dneska nebo ve středu na mimořádné schůzi, abychom pokračovali i ve čtvrtek a v pátek.
Takže jsme udělali úpravu v roce 2017 kvůli tomu, abychom postavení České republiky v tomhle žebříčku zlepšili a abychom řízení zrychlili. Výsledek byl docela v rozporu s tím, co jsme si tady vytyčili, protože se postavení ještě zhoršilo. Takže mám skutečně zkušenost s tím, jak je to těžká norma, dokonce jedna z nejtěžších pro Sněmovnu, a mám pocit, že už to platí skoro takových nějakých 25 let. Podle důvodové zprávy k návrhu stavebního zákona a s ohledem na skutečnost, že jednou z podmínek zápisu statku na Seznam světového dědictví, a dokonce ponechání toho statku na Seznamu dědictví, je existence záruky ochrany takovéhoto statku nástroji vnitrostátního práva. Opakuji, vůbec nedojde! My opravdu chceme prosadit úpravu, která i dle organizace UNESCO může ohrozit naše nominace k zápisu na Seznam světového dědictví? Dokonce chceme ohrozit už i naše zapsané statky? Nedopadají totiž na památkové rezervace, nedopadají na památkové zóny, ač ty jsou nesporně chráněným statkem rovněž. Podle mě jde o naprosto mylný pohled na to, co je mezinárodně uznanou hmotnou kulturně-historickou hodnotou. Takže tady je tenhle vážný nedostatek. Nebo chce někdo tvrdit, že by se nový stavební zákon ochrany nemovitého kulturního dědictví nějak netýkal nebo neměl týkat? Nebo jenom to, že tento předpis nemá slovo památkový v názvu, snad ještě neznamená, že se přece takový předpis památek a kulturního dědictví obecně netýká! Předmětem přezkumného řízení je přezkum zákonnosti, nikoliv přezkum věcné správnosti automaticky vygenerovaného rozhodnutí. Je pro mě více než zásadní otázkou, jak by například nadřízený stavební úřad z hlediska zákonnosti posuzoval věcnou otázku, zda realizací záměru nedojde ke znetvoření chráněného statku. Domnívám se, že tato otázka překračuje meze přezkumného řízení, a tedy přezkumné řízení žádnou faktickou zárukou není, a zde se tedy nemohu ztotožnit se závěry kolegy Kalouse. Proto i závěr o protikorupčním potenciálu navrženého zákona jako celku z tohoto pohledu považuji za více než sporný. Paní ministryně nás již během prvního čtení informovala, že návrh stavebního zákona obsahuje dostatečné záruky proti nečinnosti, které měly být navíc posíleny kompletním vyloučením možnosti výkonu působnosti stavebního úřadu v přenesené působnosti tak, jak to vyplývá z komplexního pozměňovacího návrhu, který tvoří základ pro naše jednání. Vracíme se k řešení automaticky generovaného povolení stavby, které bylo shledáno jako problematické už v připomínkovém řízení. Kolegové, jde o 35 připomínkových míst. Proti se postavil Úřad vlády, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, převážná část krajů, veřejný ochránce práv.
Já to přečtu celé: To je tedy ta úprava. Z našeho pohledu, pokud se jedná o stavby dopravní infrastruktury, tak je to naprosto jasné. Opět za tímto účelem to ustanovení považujeme za nepřiměřeně široké, které vlastně fakticky umožňuje odejmutí vlastnického práva, které pro realizaci opatření svou povahou dočasných není nezbytné.
Děkuji paní poslankyni Olze Richterové za její vystoupení.

O kurzarbeitu - mí kolegové jsou tady možná delší dobu - mluví se o něm už několik let, ale nikdy nebyla politická vůle, aby se předložil do Poslanecké sněmovny.

Hodně se tady bavíte o Antiviru.

A bylo tady řečeno i právě paní kolegyní Richterovou, že je to dlouhodobě propracovaný systém desítkami let, kde se opravdu zdokonaluje. To je asi teď za nás všechno. Příspěvek nebo vůbec příspěvek zaměstnavateli, tak jak jste o něm hovořila, já bych to nerozporovala, protože naopak si myslím, že stavíme na tom, co je opravdu dobré. Myslím si, že tyto věci bychom tady zavádět neměli.
Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Olgy Richterové.
Dobře, paní ministryně nesouhlasí, vysvětlí pak na mikrofon. Na tom chci ukázat, že je to levnější než tak, jak je to navržené v Česku, a proto to může být předvídatelnější.
Právě jsem vás odhlásil, prosím vás, abyste se přihlásili svými kartami a sdělili mi, kdo hlasuje s kartou náhradní. Připomínám, že jednáme v polovičním formátu, a všichni, kteří nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Prosím, zaujměte svá místa v sále, případně tu diskuzi přeneste do předsálí. Mluvím teď spíš na tu skupinku vlevo, děkuji. Tak, pane poslanče, můžete.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl navrhnout nový bod s názvem Návod, jak rozpoznat dezinformace. Reaguji bezprostředně na aktivity kolegy Vondráka, který o Pirátech i o mně osobně šíří nesmysly na internetu. Rád bych mu poskytl návod, jak se toho vyvarovat.
Jako druhý a třetí bod dnešního jednání? S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Chvojka.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já bych si dovolil vznést veto jménem našeho klubu a klubu sociální demokracie na návrh kolegy Ferjenčíka.
Tak, nový bod tedy nebude zařazován. Ještě jednou prosím o klid!
Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Tudíž prosím o tento tisk na 13.45 s tím, že by to mělo být velmi rychlé.
Já jenom k tomu svému návrhu.
Pane poslanče, nechal jsem vás vystoupit, ale vy dobře víte, že v této části byste měl vystupovat pouze s nějakým návrhem.
Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o klíčový návrh, který dnes konečně snad schválíme ve třetím čtení, a já z toho mám velkou radost, a jsem ještě více ráda... Jsem ještě více ráda, že máme shodu na tom, jak má kurzarbeit vypadat, nejenom v rámci koalice, a tímto chci vyslovit podporu pro komplexní pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, paní poslankyně Pastuchové a paní poslankyně Aulické, ale také zejména máme shodu v rámci tripartity. Je to opravdu detailně vydiskutovaný a tvrdě odpracovaný zákon a já všem, kteří se na tom podíleli, srdečně děkuji. Ty hlavní principy, protože to je skutečně důležité, kurzarbeit spustí vláda po projednání s tripartitou a může určit regiony nebo sektory, ve kterých bude kurzarbeit spuštěn.
Problematiku ochrany a udržení pracovních míst našich zaměstnanců považujeme za klíčový předpoklad udržení a zlepšení životní úrovně a perspektivy našich pracujících občanů. Ty návrhy, které ji budou zohledňovat, podpoříme svými hlasy.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, jsem velmi ráda za tento návrh zákona, že jde dnes do finálního hlasování. Důvod je jednoduchý. Myslím si, že návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů za úsilí všech kolegů a kolegyň, kteří tady vystupují, toto splňuje, a já jsem velmi ráda, že to je zákon, který má také podporu zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců odborů.
Já vám také děkuji. Pan poslanec Bauer, připraví se paní poslankyně Aulická.
Teď cituji: "Kompromis jako výhra, dohoda ke kurzarbeitu je upečena, takže dnes večer návrh schválíme na vládě a může odejít do Sněmovny. Věřím, že i ve Sněmovně to půjde hladce a kurzarbeit od listopadu naváže na končící Antivirus." To je jenom citace paní ministryně Jany Maláčové ze září roku 2020, pro mě neuvěřitelný. Hlasovat o něm budeme dneska, to znamená až 7. května 2021, z nějakých důvodů, které jsem už tady na tento mikrofon mnohokrát říkal.